My jsme ochotni jednat, jsme ochotni spolupracovat na zlepšení této legislativy a žádáme vládu, aby s námi vstoupila do jednání, abychom společně vypracovali dobrou podobu jak služebního zákona, tak tohoto doprovodného právního předpisu.
Dále s přednostním právem pan poslanec Stanjura.
My máme už několik měsíců v běhu návrh změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Slyšeli jsme v prvém čtení, na tiskových konferencích mnoho silných slov o tom, jak je třeba zanechávat legislativní stopu a jak je třeba vědět přesně, kdo který návrh připravil. U tohoto návrhu zákona máme dvě možnosti. Anebo si řekneme pravdu, že to někdo napsal, nevíme kdo, a tito tři koaliční poslanci to podepsali. Otevřeně říkám, že to je můj názor, a byl bych docela rád. Je přece nenormální, aby takhle rozsáhlý zákon neprošel standardním vnějším připomínkovým řízením.
Protože se zcela jasně ukázalo, že během minulých pěti, sedmi let dobrovolná báze prostě nefunguje. A jsem přesvědčen, že ty benefity za to prostě stojí.
Nyní dám slovo panu poslanci Šarapatkovi, který se chce vyjádřit k hlasování, které proběhlo.
Takže bych prosil o opravu.
Uvádí se to pouze pro stenozáznam, takže není zde žádost o zpochybnění hlasování. Faktickou poznámku má pan poslanec Pavel Antonín, tak bude mít prostor dvou minut.
Je to jednoznačné a pochopitelné. Ta generace zrovna teď dospívá do toho, kdy bude ty ordinace předávat. Takže taková skupina lékařů určitě existuje. A tento jedinečný okamžik jsme opravdu promeškali.
A nyní již s řádnou přihláškou paní poslankyně Soňa Marková.
Přeji hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k návrhu zákona, který máme nyní před sebou. Je to návrh Ministerstva zdravotnictví, který směřuje právě k úpravě zákona číslo 378 o léčivech. Často slýcháme, že jeden z faktorů, který zásadně prodražuje léčbu, je prudký rozvoj drahých moderních technologií a léčebných postupů. Z tohoto pohledu šel projekt elektronických receptů rozhodně tím správným směrem. Nyní máme na stole materiál, kterým ponecháváme současný stav. Ti, kteří budou chtít vydávat elektronické předpisy a připravili se na to, mohou. Materiál hovoří o tom, že praxe není připravena. Byla chyba na straně veřejných institucí, které měly vytvořit zázemí? Byla chyba na straně poskytovatelů, kteří se z mnoha důvodů nechtěli nebo nemohli připravit? A hlavně, jakým směrem vůbec se bude elektronizace našeho zdravotnictví dále ubírat? Ministerstvo by totiž podle mého názoru nemělo jen vytvářet normativní příkazy či takovému vytváření přihlížet, ale mělo by vytvářet podmínky pro celý rozvoj našeho zdravotnictví. A já si myslím, že to je úkol právě Ministerstva zdravotnictví a že se ho zhostí lépe, než tomu bylo doposud.
Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená vládo. Předkládaným návrhem zákona se v podstatě vylučuje elektronická preskripce léků a navrhuje se zachování stávajícího způsobu předepisování léků, tedy tužkou na papír. Také já jsem se ve svém vysokém věku musel naučit elementárně používat PC a ovládat programy v nemocnici, kde pracuji. Jsem přesvědčen o tom, že bez elektronizace zdravotnictví nelze realizovat žádnou reformu, a dokonce ani žádnou drobnou změnu k lepšímu. Například elektronický chorobopis, který bude moci využívat lékař, i když přijde pacient, který není v jeho kartotéce, samozřejmě papírové. Stejně tak jako zbytečná opakovaná vyšetření, předepisování léků a všechny duplicity až multiplicity.
Děkuji panu poslanci Štětinovi.
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. První je s přednostním právem paní ministryně Válková, poté pan poslanec Plíšek a po něm pan poslanec Chvojka. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Plíšek Martin.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, velmi stručně, protože už zde bylo hodně řečeno.
Děkuji vám, pane poslanče.
Nechci mluvit k tomu zákonu věcně, protože zde již bylo řečeno vše a já s tím zákonem souhlasím. Myslím si, že je to věc, která by se nějakým způsobem řešit měla. Též souhlasím se svým předřečníkem, že samozřejmě ne každý z toho spolku, ústavu, nadace či nadačního fondu by měl být osvobozen.
Prosím zejména známé rušiče, aby přerušili své rušení a uklidnili se, nebudu se na nikoho konkrétně dívat - zatím.
Není mou vinou, že notifikační proces nebyl zahájen dříve, neboť jak již jsem ve svém prvním vystoupení jednou řekl, tento návrh není ve skutečnosti poslanecký, ale - jak bych to řekl? Až pak byl následně předložen prostřednictvím kolegů poslanců, předkladatelů. Je to zvláštní cesta pro podávání předloh zákonů.
Já děkuji panu poslanci Šinclovi. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty na 90 dnů. Další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová.
A asi se nemusíme přesvědčovat o tom, že patologické hráčství je velkým problémem, který ovlivňuje řadu rodin. A nakonec, zaznělo to tady už v předcházejících vystoupeních, bývá často spojeno i s různými druhy jiných závislostí, jako je to s drogami a dalšími, a podléhají mu stále mladší lidé, dokonce i děti. Člověk se nestane patologickým hráčem ze dne na den. Jde o postupný a poměrně nenápadný proces. Na rozdíl od alkoholika nebo toxikomana je gambler pro okolí dlouho nenápadný, často ani nejbližší rodina netuší, že její blízký propadl závislosti na hazardu a hraní. Doba, za kterou se člověk stane patologickým hráčem je různá, většinou k tomu postačí jeden až tři roky. U dospívajících dětí, jejichž mozek je náchylnější k těmto závislostem, je průběh podstatně rychlejší. Někdy stačí dokonce několik týdnů či měsíců. Já myslím, že jsou to právě děti a mládež, které je nutno chránit. Dovolte ještě některé údaje. Čím mladší lidé začnou hrát, tím větší počet jich spáchá sebevraždu. Úmrtnost gamblerů měřeno s úmrtím populace stejného věku je dvojnásobná. Já těmito čísly v žádném případě nechci obhajovat hráče, nechci obhajovat gamblery. Jenom vám říkám čísla, která jsou právě dokumentem toho, jak je to nebezpečná závislost právě pro mladé lidi. Patologické hráčství je spojeno s řadou negativních jevů, jako jsou problémy v pracovním a rodinném životě. Už tady bylo řečeno, že jeden gambler způsobí problémy až sedmnácti lidem v okolí. To všechno je spojeno s hernami, s hazardem a s gamblerstvím. Problémem u nás v České republice je extrémní dostupnost. Není třeba překonávat žádnou bariéru, a přitom pokud byste mluvili s pacienty nebo vyléčenými gamblery, tak se dozvíte, že sami tito pacienti požadují zavírat herny. V České republice počet herních automatů a videoterminálů v posledním čtvrtletí 2013 vzrostl. V roce 2011, pokud se vrátím zpět, protože statistiky jsou zpětně, prosázeli Češi 127 miliard korun. V rizikové skupině, tedy těch, kteří by mohli gamblerství propadnout, je 168 tisíc lidí. Podle mého názoru je tento způsob naprosto zvrácený a akorát to demotivuje starosty městských částí, aby více zamezovali hazardu. Odpovídají tomu i názory lidí, kteří nám píší, kteří nás oslovují, abychom udělali všechno možné pro to, aby hazard byl víc potlačován. V různých městských částech probíhají referenda na zákaz hazardu, na zákaz heren vůbec. Já osobně jsem poznala velké množství gamblerů - vyléčených i nevyléčených.
Kašlu na ty procedury. Pane vicepremiére, parlament není firma. My nemůžeme kašlat na procedury. My nemůžeme kašlat na rozhodnutí Ústavního soudu. My všichni jsme to slibovali ve svém slibu poslance! Já apeluji na koalici, aby takové věci nedělala.
Děkuji.
Vážená vládo, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, ve středu jsme odhlasovali novelu zákona o spotřební dani. Hodinu a půl po tomto hlasování se vládní koalice rozhodla, že toto hlasování nebude platit. Je to zároveň strašné a zároveň směšné. Záminka je skutečně směšná a pouze hlubokým pohrdáním Ústavou České republiky mohl vzniknout takový postup, na který v údivu zírají občané naší země. Prosím, uvědomuje si tady někdo, že kdybychom připustili tuto záležitost, tak by zpětně -
Pokud si máte co říct, prosím, jděte do předsálí a nerušte ostatní kolegy, kteří chtějí naslouchat.
Jaká je ústavní lhůta pro takového popletu? Je to hodina, dvě, deset hodin nebo půl roku? Platí tady rozum, platí tady Ústava, anebo si zkrátka začínáme měnit demokratická pravidla v prostor, kde v zásadě jde dělat, co se nám líbí? Zvůle stranických sekretariátů, které tady řídí poslance jako loutky, už překračuje všechny meze. Pokud se uskuteční toto hlasování, pak naši poslanci opustí sál. A celou záležitost považujeme za tak závažnou, že zvážíme možnost obrátit se na Ústavní soud.
Děkuji. A dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem se domníval, že dnes ten bod proběhne následujícím způsobem. Ve středu ke konci schůze pan předseda Sněmovny -
Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale už do třetice musím...
Ve středu jsme končili tím, že pan předseda Sněmovny Hamáček otevřel debatu. Připustil, nebo potvrdil, že ji vlastně otevřel de facto i pan ministr financí Babiš. Debata začala, a dneska ráno přijde a řekne, že všichni víme, kde jsme. Prostorově si dokážu představit a vím, kde jsem. Co se týká procedury projednávání zákona, tak to se přiznám, že jsem úplně někde jinde než pan předseda Hamáček. A jak tady pan místopředseda Gazdík přečetl výrok Ústavního soudu, tak by záležitost měla být poměrně výrazně jednoznačná. Nevhodný postup bohužel už ve středu začal tím, že se snažil při třetím čtení zbavit poslance možnosti vystupovat. Prosím, je jedním z nejvyšších ústavních činitelů této země, a myslím si, že skutečně hraje o svoji politickou pověst a budoucnost, pokud se takto chová. V jeho případě je to pro mě obzvláště veliké zklamání. On skutečně chce vládnout sám, vás tady k tomu nepotřebuje. Jestliže nebudeme dodržovat ani my zákony a pravidla, které jsme si stanovili, tak jak chceme po občanech, aby je dodržovali? Jenže od té doby, ona to sranda nebyla. Jsou fatální pro mezilidské vztahy. Takhle se přece chovat nemůžeme. My jsme si nikdy nedovolili, a trávili jsme tady noci, zamezit opozici, nebo vůbec všem poslancům, protože já předpokládám, že i poslanci sociální demokracie sem budou chodit, těch 16, jeden po druhém, a budou tady přednášet sebemrskačskou kritiku tak, jak tomu je v Číně, jak pochybili, jací jsou to idioti, že nevěděli, o čem hlasují. Myslím si, že ta interpretace směrem k médiím z úst pana premiéra Sobotky je urážlivá.
Chtěl bych vám připomenout, že demokracie není založena jenom na většinovém rozhodování a na většinovém mechanismu, tak demokracie nefunguje ale k charakteristikám demokracie patří respektování pravidel hry. A to, co vy tady teď děláte, není ani jedno z toho. Práva menšiny nerespektujete a porušujete pravidla hry. A ten, kdo na to doplatí, je demokratická politická kultura, obecně občané, ale v důsledku na to časem doplatíte vy sami, kteří teď ta pravidla porušujete. Na tabuli nic nesvítí. To je samozřejmě něco, co není závazné, to co visí na internetu, ale o něčem to svědčí. A pak, pane předsedo Poslanecké sněmovny, bych vám chtěl také říct, že k úloze politika a k vykonávání funkce patří přejímání odpovědnosti a rozhodování. Vy jste ve středu, když jsme odsud odcházeli, tak jste předtím otevřel rozpravu, nebo rozprava byla otevřena vystoupením ministrů, my jsme se chovali jako bychom byli v rozpravě. Vy jste se choval, jako že jsme v rozpravě. Udělil jste slovo, umožnil jste přestávku poslaneckému klubu, prostě všechny důkazy mluví o tom, že jsme odcházeli uprostřed rozpravy. Takže já vás prosím, abyste mně vysvětlil, ale hlavně nad tím sám přemýšlel, kde tedy jsme. Jsme ve třetím čtení? Je rozprava, nebo není? Pokud není a není třetí čtení, tak nebudeme hlasovat a můžeme se věnovat jiným bodům, které nás dnes čekají. Dámy a pánové, na začátku jsem mluvil o obecných věcech. Já se k nim znovu vrátím. Máte spousty možností, jak dosáhnout toho, čeho chcete dosáhnout, aniž byste museli ohýbat pravidla, měnit zvyklosti, porušovat řád. Já vás opravdu vyzývám i prosím, abyste ještě jednou zvážili svůj postup, postupovali nadále legálně a respektovali pravidla hry, která musejí platit pro všechny.
Já jsem už ve svém prvním vystoupení mluvil o rovném přístupu ke všem poslancům a uvedu druhý dnešní příklad, kde není rovný přístup. Pan předseda Poslanecké sněmovny je stejný poslanec jako já nebo jako každý z nás. Ale on má nějakou výlučnou informaci od legislativců a my ji nemáme! A tluče nám tím po hlavě, protože to mám, mám to černé na bílém, tak je přece jasné, že postupuji, jak to chce... A pak se může vrátit. My vlastně nevíme, o co se opírá, kromě toho, že má nějaký papír. Ale jediný vyvolený. "Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější."
Tady jste k tomu byl, myslím, že od pana kolegy Kováčika, vyzván. Tady byly na vás vzneseny zcela legitimní dotazy. Já tam vidím prázdnou tabuli, nikde nic. Naši poslanci a zřejmě i další se hlásí do diskuse, vy na to nereagujete. Skutečně, jestli tady byly různé precedentní situace, já tedy nevím, že by někdo zpochybňoval dvě hlasování zpátky. Ale nejsem sněmovním matadorem, tak nevím. Požádal jsem o přestávku. Vy se zaštiťujete nějakými sněmovními legislativními materiály. Prosím, můžete na to zareagovat? Děkuji.
Dobré dopoledne, paní a pánové. Pane předsedo, máte slovo.
Ocituji stanovisko sněmovní legislativy, které jsem obdržel a které je následující: Pro úplnost ještě uvádím, že podle výše uvedeného nálezu Ústavního soudu lze opakovat hlasování v těchto případech, nejen pokud jde o závěrečné hlasování o zákonu jako celku, ale i o pozměňovacích návrzích. nalézt v uvedeném nálezu Ústavního soudu. Tolik stanovisko sněmovní legislativy.
Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Hlásí se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, prosím máte slovo.
Tak to prostě není. Jak je to možné? Co to jsou za pořádky? Když ve středu regulérně rozprava probíhala. A co se stalo od té doby, že dneska postupujeme úplně jinak? To jsme se nedozvěděli. A doufám, že to stanovisko taky v okamžiku, kdy bude podléhat nějakému zkoumání, uspěje. Nic takového tam není, je to výmluva, berlička, alibi. Zodpovědnost leží na vládní koalici, na vládě Bohuslava Sobotky a na předsedovi Poslanecké sněmovny. Ne na legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.
Pane předsedo, já jsem zaznamenal váš procedurální návrh. A poté bych ze své vůle přerušil jednání Sněmovny a svolal poradu politického grémia.
Děkuji. Já jsem tady jasně uváděl ve středu, že to byl katastrofální precedens, který se tady stal, právě s tím obchodním zákoníkem! A jestli tady někdo tvrdí z těch, kteří mají přednostní právo, že to má k dispozici pouze předseda Sněmovny, tak se na mě nezlobte, pane předsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Stanjuro, případně pane kolego Laudáte.
Samozřejmě, tam se určitě píše vždycky pravda. Tak vám tady něco přečtu: Syllová: Opětovné hlasování o dani na paliva je napadnutelné u Ústavního soudu. Poslanci by poté mohli hlasování napadnout u Ústavního soudu. Páteční jednání začnou poslanci opětovným hlasováním o snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Podle Jindřišky Syllové, ředitelky Parlamentního institutu, který mimo jiné pomáhá poslancům s procedurami, to bude ale porušením pravidel. Opětovné hlasování si ve středu vyžádal sociální demokrat Ladislav Šincl. Udělal to ale až po hodinové přestávce, která následovala až po odsouhlasení zákona o zelené naftě pro zemědělce, jehož součástí bylo právě snížení daně i na ostatní paliva. Poslanec má právo hlasování napadnout v jeho průběhu nebo bezprostředně po něm. Podle Syllové to ale rozhodně bezprostředně nebylo. "Bezprostředně je dřív, než bylo další hlasování, a dřív, než byla vyhlášena přestávka, což v tomto případě nebylo dodrženo," uvedla. Pochybil při středečním jednání nějak předseda Sněmovny Hamáček? Třeba i tím, že námitku uznal? Nevím, jestli pochybil, ale výklad byl v každém případě nestandardní. Že to je chyba, řekne Ústavní soud. Mělo by se hlasování opakovat? Určitě ne, to nebylo bezprostředně. ČSSD si vyhlásila přestávku, a pokud vím, tak ona nebo koalice měly možnost hlasování zpochybnit bezprostředně. Legitimní není správné slovo, ale v každém případě to bude porušení procedurálního usnesení Poslanecké sněmovny.